Děkuji za slovo. On tady není současný předseda Občanské demokratické strany. On vždycky velice rád zabrousí do minulosti. Peskuje tady pana současného premiéra Sobotku: Ten Sobotka, když byl ministrem financí... Sociální demokracie, když byla u vlády... On už nevzpomene 90. léta, nevzpomene, když musely nastoupit vlády sociální demokracie, jaký marasmus tady musely řešit po vládách Klause. Bankovní socialismus. Kolik se rozkradlo v bankách? To všechno musely sanovat vlády sociální demokracie. Já bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu číslo 1697, který jsem podal do systému.
A nejdříve mi dovolte, abych konstatoval omluvu pana ministra Milana Chovance, který se omlouvá od 14 hodin.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jedná se mi o zvýšení výdajů kapitoly 334, což je Ministerstvo kultury, o 300 milionů korun pro Státní fond kinematografie na podporu filmových pobídek. Bohužel díky administrativní chybě se tímto návrhem rozpočtový výbor nezabýval, prohlásil ho za nehlasovatelný.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Možná bych navázal na pana předsedu Okamuru. Já na rozdíl od něj použiji česká čísla. Je to možná signál, že i ona se začíná obávat těch věcí, které se dějí mimo českou ekonomiku. To je poměrně dramatická změna, protože o tom strukturálním deficitu skutečně rozhoduje vláda. V té době, a to si určitě dobře pamatujete, byli odboráři v pražských ulicích. Protestovali, že vláda svými nízkými investicemi dusí českou ekonomiku. I tady dochází k poklesu ze 40 mld. v minulém roce. Tento výdaj pro příští rok je plánován ve výši 35 mld. Takže to jsou takové faktické důvody, proč si myslím, že ten rozpočet není ani úsporný ani prorůstový. A teď moje dotazy. Týkají se kapitoly MPSV. Jednak pro vás informace, kapitola Ministerstva práce a sociálních věcí plánuje schodek ve výši 136 mld., což je větší schodek, než je plánovaný celkový schodek státního rozpočtu. A já mám některé dotazy. Poprosil bych o informaci, kolik přesně bude stát valorizace důchodů. Naopak. Ale proti tomu postavím jednu informaci pro vás. Čili poměrně významný a pozitivní pokles počtu nezaměstnaných v absolutním vyjádření.
Koncepce a strategické dokumenty byly vždy doprovázeny analýzami a šířeji diskutované nejenom na Ministerstvu obrany, ale i ve vládě a v obou komorách Parlamentu, který má zásadní kontrolní funkci. Z otevřených zdrojů víme, že apetyt k pořizování majetku je nyní poměrně velký, a jsem zvědavá, kdy se budeme případnými změnami koncepce zabývat na výboru pro obranu. Tuto diskusi bych považovala za velmi důležitou, protože jedině díky ní můžeme zajistit do dalších let kontinuitu, udržitelnost i efektivitu. Je to zpravidla kvůli komplikovanému a často neúspěšnému akvizičnímu procesu. O změnu se snažili všichni ministři. I pan ministr Stropnický deklaroval, že efektivní čerpání rozpočtu je jeho cílem.
Děkuji paní poslankyni Janě Černochové. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom stručně, vím, že tam je řada přihlášených. Ale možná už potom to téma bude jiné. Uvádějí se poměrně divoká čísla. Na jednu stranu je to dobře, že se ozývají kritické hlasy. Ale to je jenom na okraj. A to není nějaké čarovné bezobsažné slovo, ale to se projevuje zcela konkrétně. Ono se to projevuje určitou rozpočtovou disciplínou anebo její uvolněností až neexistencí. Ale na druhou stranu my nepochybně získáme větší prostředky pro to, co je skutečně potřeba, tím, že budeme moci vykázat nezanedbatelné úspory. Ty rezervy prostě jsou. To samozřejmě zabralo nějaký čas, protože ten partner, pokud neřeknu protivník, samozřejmě má tuhý kořínek a řada lidí nám v tomhle kladla určité překážky. A to už je sakra rozdíl! Došlo tam i k určitému personálnímu posílení toho úseku. Ale nechci tady mluvit dlouze. Jsem rád, že ta problematika, aspoň mám ten dojem, možná trochu optimistický, ale řadu z vás zajímá.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Jan Zahradník, připraví se pan poslanec Petr Bendl k řádné přihlášce v podrobné rozpravě.
Odůvodnění zůstává stejné.
Nyní tedy vystupuje pan poslanec Petr Bendl a případně se připraví pan poslanec Fiedler, pokud to stihneme do 13. hodiny. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Hezký dobrý den, dámy a pánové, ještě jednou.
Věda a výzkum v České republice zcela jistě zaplesá. Nicméně byla to pouze částečná odpověď, protože vedle tohoto navýšení pracovníků, kteří z prostředků na vědu a výzkum budou ukusovat na administrativu, tam bude ještě oněch 31 milionů, které zdůvodnit neumíte, protože tím prostě jenom přilepšujete zaměstnancům Úřadu vlády. A pane premiére, ve vší úctě, to, že zaměstnávání na sociálně demokratických úřadech včetně vašeho nemá žádnou souvislost se sjezdem, vám věříme stejně upřímně a stoprocentně jako vaše tvrzení, že jste netušil nic o nabídce pana místopředsedy Sklenáka a dohodě, kterou učinil s ostatními předsedy klubů. Věříme tomu úplně stejně.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Petra Fialu. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Pane premiére, vaše vysvětlení navýšení počtu úředníků na Úřadu vlády tím, že se tam zřídila pozice vicepremiéra pro výzkum, a proto je tam potřeba vytvořit zázemí, opravdu není správné. Tento odbor má nejenom ředitele, ale měl v poslední době i vrchního ředitele, což de facto může být nahrazeno, nebo to je to místo, které teď má náměstek vicepremiéra pro výzkum. Takže já opravdu nevím, proč by se tam muselo na řízení výzkumu navyšovat takové množství pracovních míst a k čemu by to sloužilo. Úředníci, kteří rozumějí výzkumu, na Úřadu vlády tradičně jsou, ten odbor je dostatečný, fungoval tak i v minulosti, když tam byl vicepremiér, nebo tam nebyl vicepremiér, poskytuje zázemí pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace, která fakticky doporučuje vládě, jak se má řídit výzkum v České republice.
Dostal jsem přednost, děkuji. Ona totiž je to faktická reakce na vystoupení pana předsedy Fialy. Já mu to rád vysvětlím, proč to tak musí být. To je přesná politika vlády, kterou odráží ve svých rozpočtových prioritách navrženého státního rozpočtu. A samozřejmě že nemůže stačit odbor, to musí být sekce. A nemůže tam být jenom ředitel, musí tam být náměstek, vrchní ředitel a ředitel odboru. To se to bude bádat! To byste vy jako vysokoškolský profesor měl pochopit.
Děkuji a nyní prosím k mikrofonu pana poslance Laudáta.
Takže takto nám to bylo řečeno, protože my jsme detailní údaje k tomu nedostali. Ale to bude jiný projev. Takže prosím, těch 139 701 000 a z toho 100 milionů má jít na auditování.
Samozřejmě už jsme tady hovořili o tom, jaký rozpočet by mohla podat vláda, že by mohl být samozřejmě buď vyrovnaný, nebo alespoň s menším schodkem, zvláště když ekonomika roste a má růst i příští rok. A ten růst ale, jak víme, a to bych tady zdůraznil, protože tady si s některými vládními představiteli nerozumíme, tak není díky této vládě, ekonomika neroste přece díky této vládě. Takže já si myslím, že to bychom si měli říct už úplně na úvod.
Rozpočet nešetří běžné provozní výdaje, naopak je prudce zvyšuje. Rozpočet neuvolňuje kapitálové výdaje, naopak počítá s investicemi nižšími, než investovala minulá vláda v době největší krize. Rozpočet pravdivě, ale v rozporu s verbální prezentací nepočítá ani se zvyšováním efektivity výběru daní, která byla tolikrát slibována a minulá efektivita tolikrát kritizována. Ale s vyšší efektivitou tento návrh nepočítá. To nekritizuji, to chápu. První otázka je, proč, pane ministře, i do návrhu státního rozpočtu promítáte svoji již pověstnou nechuť dodržovat zákony České republiky. To jsme si zažili u lustračního zákona, u zákona o ÚZSVM, u řady jiných zákonů, ale rozpočet, který je hlavním dílem ministra financí, by si to přece jenom nezasloužil. Jakkoliv jste mnohokrát říkal, že předcházející vlády nešetřily a teprve vy začnete šetřit, tak v rozporu se svými veřejnými tvrzeními tady píšete pravdu, to chci jaksi ocenit. Proboha proč? Jaké důvody vás k tomu vedou, že navrhujete rozpočet, o kterém pravdivě a zodpovědně říkáte: my to zhoršujeme. Tak by snad mohla Sněmovna dostat odpověď na otázku proč. Jenom prosím, aby se to neinterpretovalo zase tak, že Kalousek tvrdí, že se něco zhoršuje. Ne, ministr Babiš ve svém materiálu v sešitě H pravdivě popisuje, že v roce 2014 došlo ke změně trendu a že i v roce 2015 pokračuje ve zhoršování stavu veřejných rozpočtů. Třetí otázka se rovněž týká vašeho textu a vašeho pravdivého konstatování v sešitě H, ke kterému se kloním, že nelze počítat se zlepšením bez dalších systémových opatření v rámci rozpočtu. To je pravdivé konstatování, nicméně v tom textu i ve vaší řeči postrádáme jakékoliv návrhy těchto systémových opatření. Oceňujeme ten zápas, ale ani vy sám tomu efektu nevěříte, protože ten efekt neplánujete nejenom v roce 2015, ale neplánujete ho ani v dalším střednědobém výhledu. Takže skutečně jaká systémová strukturální opatření vláda navrhne k tomu, aby nedocházelo k dalšímu zhoršování, které vláda přiznává. Za druhé, proč i v roce 2015 pokládáte za nezbytné zhoršovat stav veřejných rozpočtů - což pravdivě přiznáváte ve své dokumentaci.
Ale to se neděje, to jsou prostředky, které jsou pro výzkumné organizace naprosto ztracené. Vláda naopak neinvestuje tam, kde by to mělo smysl a kde je to důležité pro budoucí prosperitu naší země. Neposilují se ale ani výdaje na investice, o kterých vláda tolik mluví. Třeba Ministerstvo dopravy - tady se využívají rezervy Státního fondu dopravní infrastruktury z minulých let, ale kdyby jich nebylo, tak jsou investice v této oblasti ještě významně nižší. Vláda sice plánuje vybrat na daních o 30 mld. více, ale tyto peníze neinvestuje, tyto peníze dobře nevynakládá. Kdybychom si představili rozpočet domácnosti, tak by to bylo tak, že třeba máte hypotéku, kterou máte splácet, a máte půjčku na auto a chcete platit kroužky dětem. Je to absurdní? Podívejte se na ta předložená čísla. Kam ty peníze jdou? Do čeho vlastně investujete? Pokládáte si vůbec tyto otázky? Vláda rozdává peníze, vláda se tváří, že těch peněz je dost, ale přitom nemá žádná řešení na otázky, které jsou opravdu klíčové z hlediska budoucnosti a taky budoucích rozpočtů. Nemá žádné řešení na problematiku důchodů, nemá skutečné řešení na růst ekonomiky, nechystá se investovat, nechystá se stavět nové dálnice, investovat do kvalitnějšího zdravotnictví, nepodporuje výzkum a vývoj. Tento rozpočet v žádném případě není prorůstový, není proinvestiční. Tento rozpočet všem bere a dává jenom vybraným skupinám a především přispívá na provozní náklady jednotlivých úřadů a na platy úředníků. Dámy a pánové, občanští demokraté se budou snažit tento rozpočet opravit prostřednictvím různých pozměňovacích návrhů, které předložíme, ale zůstává faktem, že v této podobě ho v žádném případě nemůžeme podpořit.
Nyní se vypořádáme s dvěma technickými poznámkami.
Vážené poslankyně, vážení poslanci, pan poslanec a předseda Fiala tady líčil růžovou budoucnost Úřadu vlády, jak se na Úřadu vlády budou zvyšovat platy v příštím roce. Chci jenom připomenout, že to byl pan Topolánek a pan Vondra, kteří ozvučovali tak intenzivně české předsednictví, až finanční úřad vyměřil Úřadu vlády tuto pokutu. Nový šéf Úřadu vlády mě informoval o tom, že je tady šetření finančního úřadu a že to směřuje k takovémuto rozhodnutí. A ještě dvě poznámky. Já už jsem předem redukoval vyplácené odměny, abychom se nikdy nedostali do takové situace, jako když bývalí úředníci dosazení ODS dostávali roční odměny ve výši 700, 800 nebo 900 tisíc korun. Čili k zásadní změně už došlo a bude tady platit zákon o státní službě. A to je názor, který neustále mám také do budoucna.
Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Černochovou. Prosím, aby se připravil pan poslanec Kolovratník. Prosím, vaše dvě minuty.
Tak prostě si zalepte pusu, pane premiére, nebo si sedněte dál, ale nediskutujte se mnou, neveďte se mnou dialog. Žádná z předchozích vlád si nikdy v minulosti nedovolila, když se projednával ten nejzásadnější, nejstěžejnější dokument, zákon, kterým je státní rozpočet, aby tady bylo tak žalostně málo ministrů. V loňském roce jsme kvůli tomu, že jste tady neměl ani jednoho ministra, dokonce museli schůzi přerušovat. Takže já vás prosím, sežeňte si své kolegy, ať vás je tady víc a nejsou ty lavice za mnou takto prořídlé.
Paní poslankyně, já se táži, zda je to váš procedurální návrh na přerušení schůze. Dobrá, je-li tomu tak, svolám svoje kolegy a nechám o vašem procedurálním návrhu hlasovat.
Víme, jakých finančních prostředků se dostává zemědělcům na sever od nás, Polákům, případně Francouzům a podobně v zemích, které jsou naší konkurencí v téhle oblasti. Bohužel tady nemáme standardně tradičně nepřítomného ministra zemědělství, kterého nezajímá ani projednávání státního rozpočtu. A dokonce tu nemáme ani premiéra, kterého bych se mohl případně zeptat, který by ho měl zastupovat. Možná je to vizitka lidovců, že zkrátka se nebudou účastnit jejich ministři jednání Poslanecké sněmovny ani v takové věci, jako je státní rozpočet. Ale musím znovu konstatovat, že nejenom interpelací a projednávání řady bodů, které předkládá ministr zemědělství do Poslanecké sněmovny, tak ani státní rozpočet pro něj evidentně není prioritou. Jsou to řády stovek milionů korun, možná že z pohledu státního rozpočtu je to nevýznamné. Ministerstvo zemědělství má na tuto otázku vyčleněny celé obrovské 3 miliony korun. Méně administrativy.
Opak je totiž pravdou. Docela zvláštní zjištění. Dobře víte, že jsme projednávali velmi komplikovaně návrh, který převádí prostředky na sociální služby ze státního rozpočtu do rozpočtu krajů. Jaká je situace?
Vážené dámy, vážení pánové, jak můžeme vidět, stejně jako podpora vědy a výzkumu, ani podpora vzdělávání není pro vládu prioritou. Je třeba si uvědomit, že vzdělaná a kvalifikovaná pracovní síla je základem pro hospodářský růst a prosperitu naší země. Pokud bude docházet k neustálému snižování výdajů v této oblasti, nemůžeme v mezinárodním srovnání nikdy uspět.
A ještě před paní kolegyní Putnovou se s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Radim Holeček.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, já jsem využil pouze faktické, protože se vejdu do dvou minut. Kolega Karamazov k vysokým školám vše řekl a já bych chtěl říci něco k podpoře vědy, výzkumu a inovací. Všichni se shodneme na tom, že významným předpokladem zvyšování konkurenceschopnosti je podpora vědy, výzkumu a inovací tak, aby se tyto v maximální možné míře uplatnily v praxi. Jako vysokoškolský pedagog si ze srdce přeji, aby financování české vědy bylo dostatečné a aby byl stát schopen ufinancovat věci, jež jsou kvalitní a pomáhají nejen rozvoji vědy, ale i společnosti. Vždy jsem byl zastáncem toho, aby se kladl důraz na přesouvání prostředků z okamžité spotřeby do investic do budoucnosti, to jest na nasměrování veřejných a zejména soukromých prostředků do vzdělání, vědy, výzkumu, inovací a špičkových technologií. Pro takový rozpočet já ruku zvednout nemohu.
A nyní vystoupí paní poslankyně Anna Putnová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Dobré poledne, pane předsedající, dámy a pánové. Rozpočet pro rok 2015 je pátým v pořadí, který mám možnost projednávat a vyjadřovat se k němu. Letošní navržený rozpočet vykazuje z mého pohledu nové prvky, vady, ke kterým nemohu mlčet. V řadě kapitol jsme měli možnost se dozvědět, že financování, které je dáno ze zákona, bude řešeno rozpočtovým opatřením. Na výboru jsme dostali odpověď, že toto bude řešeno rozpočtovým opatřením. Nebylo to poprvé, co jsem slyšela takovou připomínku a takové řešení. Toto není věc, která by měla těšit ani koaliční poslance, protože situace se může změnit. Druhá věc, o které bych se chtěla zmínit, je investování do vědy, výzkumu a inovací. Dnes již o tom bylo mnoho řečeno a předpokládám, že ještě řada připomínek tohoto typu zazní. Když jsme v roce 2013 zjistili, že se snižují zdroje na vědu a výzkum, mysleli jsme si, že je to neštěstí, které přečkáme, a tato vláda, která zřídila také institut vicepremiéra pro vědu a výzkum, se postará, aby to byla jenom přechodná změna, kterou můžeme během roku přečkat. Výzkumné instituce se budou muset srovnat s tímto výpadkem, ale rozhodně to bude rok, který bude skutečně hladový a který se promítne ještě v dalších létech. Z toho důvodu jsem také předložila tři pozměňující návrhy, které nemohou tuto situaci nějak zásadně změnit, ale mohou alespoň v konkrétním případě pomoci řešit aktuální problém. Jedná se o situaci v Technologické agentuře České republiky, ke které se vztahují tři pozměňující návrhy. Podotýkám, že všechny vycházejí z rozpočtových pravidel. Zdůvodnění je následující. Tolik tedy k pozměňujícím návrhům. Od léta letošního roku jsme slýchali z ústa pana ministra školství, že posílí rozpočet na sport o 800 milionů. Velmi jsme tomuto záměru tleskali, protože fyzická zdatnost dětí a mládeže je bez přehánění jedním ze základů konkurenceschopnosti České republiky. Sportovci jsou zvyklí počítat nejenom branky, body a sekundy, ale také peníze, a pokud v tomto případě uvěřili slibům pana ministra, tak se velmi přepočítali.
Tady bylo na výboru zodpovězeno, že se jedná o prostředky pro zlepšení služby, což v současné době všichni vítáme a vyžadujeme, aby meteorologická služba fungovala excelentně. V případě Národních parků Šumava, Krkonošského národního parku a Národního parku Je to věnováno pouze a jenom na platy. Opět je tady disproporce. Co bude v těch organizacích realizováno, aby bylo potřeba zvyšovat příspěvky v takovéto výši? Tady je potřeba si klást otázku, jaký to má smysl, zdali tyto organizace mají suplovat vzdělávání, které z principu patří do kompetence školského systému. Ministerstvo financí neakceptovalo žádost o navýšení prostředků na financování opatření v rámci Programu péče o krajinu. Nebyl vyslyšen. Dalším výdajovým rozpočtovým místem je báňský úřad. Tady bych si dovolil nevyjadřovat se k tomu. Není to příliš komplikovaný materiál a já jsem dokonce na jednání výboru pro životní prostředí návrh rozpočtu báňského úřadu podpořil. Čemu bych se ale chtěl věnovat ještě, je část rozpočtu týkající se Státního fondu životního prostředí. Tento rozpočet nevykazuje žádné příliš výrazné odchylky od předchozích let. Je třeba ale konstatovat, a to jste si všichni asi museli povšimnout, že navrhovaný rozpočet Státního fondu životního prostředí se daleko více věnuje příjmům než výdajům. Příjmy uvádí v časové řadě, doprovází je grafy.
Tohle číslo znovu nemá svoji logiku. Čili tam bych potřeboval, jestli jsou připraveny konkrétně pro tuto skupinu nezaměstnaných nějaké programy. Děkuji za pozornost.
Vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je veden v systému pod číslem 1746 a který se týká financování sociální práce. Tímto pozměňovacím návrhem jsme vytvořili dotační titul, ze kterého by Ministerstvo práce a sociálních věcí mohlo cíleně poskytovat dotace právě na financování sociální práce na obcích.